Děkuji. K návrhu doporučení byla vládou schválena rámcová pozice, se kterou souhlasily obě komory Parlamentu. Po vyjednávání na pracovní úrovni rakouské předsednictví předložilo výsledný kompromisní návrh na jednání Rady ministrů práce a sociálních věcí dne 6. prosince 2018, kde byla konstatována politická dohoda. K formálnímu schválení se přistoupí poté, až Česká republika a Německo oznámí výsledek projednání návrhu doporučení Rady ve svých národních parlamentech. Ostatní země již s kompromisním návrhem vyjádřily souhlas, a to bez výhrad. Německo musí před formálním hlasováním a schválením v Radě přijmout národní zákon, což se očekává v květnu tohoto roku. Na tomto místě bych ráda připomněla, že EU má pravomoc podle článku 151 a 153 této smlouvy přijímat zvláštním legislativním postupem harmonizační normy v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany za předpokladu respektování principu subsidiarity a proporcionality. Schválení v Radě však v takovém případě vyžaduje jednomyslnost. I z tohoto důvodu Evropská komise zvolila právně nezávazné doporučení pro úpravu přístupu k sociální ochraně pracovníků a osob samostatně výdělečně činných, protože jednomyslné přijetí právně závazného harmonizačního aktu by bylo v Radě nereálné. Použití článku 352 smlouvy jako právního základu znamená, že přijetí návrhu v Radě ze strany České republiky je podle jednacích řádů vázáno na předchozí souhlas obou komor Parlamentu. Vládní návrh byl proto nyní postoupen k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu, přičemž plénum Senátu předchozí souhlas s kladným hlasováním v Radě udělilo na své 5. schůzi dne 31. ledna tohoto roku. Cílem doporučení je tedy podpora všech osob samostatně výdělečně činných a pracovníků s nestandardními smlouvami, kteří z důvodu svého typu smlouvy nebo postavení na trhu práce nejsou dostatečně chráněni systémy sociální ochrany. Pro Českou republiku byl problematický původní návrh Komise v oblasti formálního pokrytí OSVČ na bázi povinné účasti ve většině systémů sociální ochrany. Nicméně téměř polovina členských států i v tomto právně nezávazném dokumentu byla pro doporučení vyšších standardů a povinného pojištění ve všech odvětvích sociálního zabezpečení. Druhá polovina včetně České republiky však požadovala flexibilnější znění. Pro Českou republiku to znamená, že ve svém systému není nijakým způsobem nucena ke změně. Vzhledem k tomu, že při vyjednávání byly zohledněny všechny požadavky České republiky, v souladu s vámi podpořenou rámcovou pozicí je Poslanecké sněmovně navrhováno vyslovit s doporučením souhlas.
Děkuji paní ministryni. Výbor návrh projednal, přijal usnesení. Prosím, máte slovo. Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Veselý.
Ministerstvo postupovalo přesně podle nich, vyjednalo, co jsme chtěli. Proč se to stanovisko u některých kolegů obrátilo, jsem i přes poměrně bohatou diskusi na výboru prostě nedokázal zjistit.
Děkuji, pane poslanče. Řídíme se tady tím bodem 109, takže nemůžeme hlasovat o tom, co jste navrhl. Prosím, je ještě někdo, kdo se hlásí do rozpravy? Je zájem o závěrečná slova? V tomto případě, protože výbor navrhuje vlastně nesouhlasné stanovisko, bych poprosil ještě jednou paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme následně hlasovat. Ano, ale toto je návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ano, dobře, rozumím.
Rozbor jednotlivých doporučovaných opatření ukázal, že vodítka v oblasti prevence již nyní patří ke standardním a tradičním součástem českého práva. Stejně tak i požadavky na krizové řízení jsou dostatečně reflektovány ve stávající legislativě. Případné reakce na katastrofy tak budou vedeny ve smyslu doporučení a vláda z tohoto důvodu nepovažuje za nutné přijímat na základě tohoto dokumentu nějaká nová opatření.
Děkuji za slovo.
Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím.
Ano.
Nikoho nevidím. Znova se táži, zdali máte zájem o závěrečná slova. Návrh usnesení byl schválen. Tímto projednávání tohoto bodu končím. Přistoupíme k dalšímu bodu.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
Nyní se dohoda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací. Sjednaná dohoda zajišťuje vysokou úroveň ochrany investic, avšak svým obsahem nezasahuje do práva státu na regulaci ve veřejném zájmu. Dohodou bude zajištěno, aby investorům z EU a jejich investicím v Singapuru bylo poskytnuto spravedlivé a rovné zacházení, aby nedocházelo k jejich diskriminaci ve srovnání se singapurskými investicemi. Dohoda tedy vystoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se uzavírá dohoda. Vzhledem k tomu, že dohoda zahrnuje multilaterální systém soudů pro investice pro řešení sporů mezi investory a státy, očekává se, že její sjednání bude mít určitý finanční dopad na celkový rozpočet EU, a to na straně výdajů. Konkrétní financování multilaterálního systému a podíl České republiky na tomto financování prozatím nebyl stanoven.
Pan poslanec Milan Hnilička se omlouvá od 12.00 do 13.00 hodin z pracovních důvodů. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu. Obecnou rozpravu končím. Ne.
Já jsem se malinko zamlčel, že by mi třeba kolegové dali trošičku prostor, abych mohl pokračovat dál.
Dámy a pánové, prosím o klid. Pan poslanec nás seznamuje s usnesením výboru. Tak ať to všichni slyšíme.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
A za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Já jenom vzhledem k určitým nejasnostem vám přečtu znovu to usnesení. O tomto budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.
Dámy a pánové, předkládám návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi těmito zeměmi o podpoře a vzájemné ochraně investic, která se podepsala 16. července 1993 v Budapešti a byla sjednána formou výměny nót. Vláda České republiky těmito usneseními schválila způsob a postup při ukončování platnosti některých dvoustranných investičních dohod, které Česká republika uzavřela s členskými státy EU. K tomuto datu tak dojde k ukončení platnosti stávající dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána 16. července 1993 v Budapešti.
Děkuji paní ministryni. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jan Kubík.
Dobrý den.
Děkuji panu zpravodaji, a jak jsem již řekl, tak tímto návrhem se zabýval také rozpočtový výbor. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Ivana Nevludová. Prosím, máte slovo.
Pan ministr se chystá odpovědět.
Já jsem tady zmiňoval tu vysokou administrativní zátěž. Ale ono je to i o něčem jiném. Proto vítám i tady tuto věc a doufám, že se velmi brzy dojasní i to, jak to s tím zákonem o střetu zájmu ve skutečnosti je.
Pan ministr má zájem, nemá zájem? Pokud nikdo se nehlásí do rozpravy, mohu rozpravu ukončit. Pan kolega Blaha nenavrhuje žádné usnesení. Je tomu tak, pane poslanče? Ne, dobře.
Pane ministře, i když sám ve své odpovědi přiznáváte vědomí zvýšené administrativní zátěže, kterou tato povinnost pro právnické osoby představuje, stejně tak si uvědomujete potřebu vyjasnění a precizování pravidel souvisejících s tímto institutem. Prosím tedy o urychlené předložené řešení tohoto problému nejen proto, abychom lépe reflektovali smysl a cíl evropské směrnice, která tuto záležitost upravuje. Pokud takové řešení Ministerstvo spravedlnosti nepředloží, žádám o podporu mého vlastního návrhu, který podám, pokud tak ministerstvo neučiní v dohledné době.
Děkuji panu poslanci Blahovi a v rozpravě má zájem vystoupit pan ministr spravedlnosti Kněžínek.
Říká, že tedy u právnických osob by tyhle údaje měly být zapisovány do evidence, a to v zájmu transparentnosti fungování samotných dotčených společností, tím pádem i transparentnosti společnosti jako takové. Trošku složitější je to u právnických osob, u kterých se na první pohled také může jevit jako nelogické zapisovat skutečného majitele. Já předpokládám, že v dohledné době, a teď vám bohužel neřeknu přesně ten termín, ale v dohledné době by měla být ta právní úprava představena a zaslána do vnějšího připomínkového řízení.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Beru to tedy jako ujištění, že se s tím skutečně bude něco dělat. Já jsem to řekl obecně. Použiji situaci, která se v našem městě skutečně vyskytuje. Jaký je ředitel Slováckého muzea majitelem tohoto muzea? Mimochodem je to společnost, která má relativně ve správě obrovský majetek. Jaký je ředitel akvaparku jeho skutečným majitelem, nebo ředitel Slováckého divadla? To divadlo také přece nevlastní. A pokud se bavíme o tom, že je to boj proti praní špinavých peněz, tak si myslím, že u těchto organizací k tomu rozhodně nedochází. Navíc město má svého statutárního zástupce.
Já jsem to nezmínil.
Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá mezi 10. a 11. hodinou z pracovních důvodů. Ptám se, jestli je návrh. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den ještě jednou. Jde o obrovskou a nadbytečnou administrativní zátěž spojenou se zákonem o střetu zájmů. Jestli politik oznámení podal, nebo nepodal v souladu s tímto zákonem, lze přitom jasně zjistit z centrálního registru oznámení a žádné další dokazování není potřeba. K řešení a nápravě by podle mého názoru postačilo umožnění příkazního řízení, úřad by věc vyřídil vydáním příkazu, a až pokud by se obviněný odvolal, šla by celá věc do správního řízení. Pane ministře, děkuji za vaši obsáhlou a podrobnou odpověď. Nesouhlasím s ní pouze z jednoho jediného důvodu - opomíjí hlavní význam příkazního řízení, kterým je právě jednoduchost. Správní orgán posoudí obsah přestupků, a když nejsou pochybnosti o skutečném stavu, využije příkazní řízení a vydá příkaz o uložení správního trestu. Typicky by šlo právě o projednání přestupků, které spočívají v nepodání oznámení podle zákona o střetu zájmů. Informace o skutkovém stavu má orgán v centrálním registru oznámení, prostor pro pochyby tak není. Práva obviněného omezena nejsou, protože se může bránit ve správním řízení. Nevidím jediný důvod, proč by tato výjimka z možnosti využít příkazní řízení, měla být zachována u přestupků dle zákona o střetu zájmů.
Já bych se chtěl zeptat, kdo navrhuje toto usnesení, které před chvílí paní zpravodajka přečetla. Tak měl by zaznít návrh hlasování, návrh výboru. Ne zpravodaje! Může to být protinávrh, tomu já rozumím. Ale nemůžeme nehlasovat o návrhu, který přijal výbor. A výbor přijal návrh, jak jsem pochopil, nevyslovit předběžný souhlas. Co to je za usnesení Sněmovny?
Děkuji, pane předsedo. Přiznám se, že já sám nemám úplně jasno v tuto chvíli, jak postupovat, protože informace od legislativy je, že máme hlasovat o vládním návrhu usnesení tak, jak ho přednesla paní zpravodajka. Nicméně je zde návrh usnesení výboru, o kterém hlasujeme jako Poslanecká sněmovna v jiných případech. Jedná se o evropský tisk, můžeme se tím zabývat v jiném režimu. A nyní už je jasné podle jednacího řádu, jak máme postupovat. Tedy budeme hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Takže o tomto návrhu usnesení budeme hlasovat. Je ještě nějaká nejasnost nebo námitka? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení Mezinárodní organizace práce, a to včetně svého stanoviska k nim. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Doporučení obsahuje základní vodítka jak v oblasti prevence, tak i pro následný postup v postkrizovém rekonstrukčním období. Zdůrazňuje význam funkčních trhů práce, udržitelného podnikáni i komplexních sociálních systémů, krizového řízení a plánování, jakož i roli, kterou sehrává sociální dialog při prosazování a provádění udržitelných řešení.
Přihlaste se prosím všichni znovu svými hlasovacími kartami a já tedy ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Moment. Já dostanu informaci. Prosím vás, problém je v tom, že v hlasovacím zařízení je u jednoho z poslanců nalitá voda. Prosím vás, my tady ve vedení jsme si řekli, že přesedávání není optimální záležitostí, že je potřeba opravit to hlasovací zařízení. Takže já bych ukončil polemiku. Vyhlašuji deset minut pauzu.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Rozpravu končím. Protože zde zazněla dvě usnesení, která mají sice stejný obsah, ale ne stejnou formu, tak vás nyní seznámím s textem usnesení, o kterém budeme hlasovat: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Nyní vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Pan poslanec Jiří Kohoutek se omlouvá z celého odpoledního jednání ze zdravotních důvodů. Jde o druhé čtení Paní ministryně Alena Schillerová nás seznámí s tímto návrhem.
Vláda České republiky těmito usneseními schválila způsob a postup při ukončování platnosti některých dvoustranných investičních dohod, které Česká republika uzavřela s členskými státy EU. Investiční dohoda s Lotyšskem pak je uvedena pod bodem 10 této přílohy. V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie. Děkuji vám za pozornost.
Také tímto návrhem se zabývaly dva výbory.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor se tímto sněmovním tiskem zabýval na své 21. schůzi dne 22. listopadu 2018 a přijal toto usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót;
Také v tomto případě je zpravodajkou rozpočtového výboru paní poslankyně Ivana Nevludová. Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Opět zde máme stejnou situaci, jsou zde navržena obsahově stejná usnesení, ale v jiné formální podobě. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 125, přihlášeno 143 poslanců, pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o
Obsahuje také ustanovení o spolupráci v oblasti daní. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky vyplývajícími z členství v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.
Ještě se rozhlédnu, nikdo se nehlásí.
Děkuji, pane předsedající.
Takže budeme hlasovat v pořadí, o kterém jsem hovořil. Nejprve žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování, teď. Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla je technickým dokumentem, který má zajistit změnu přílohy číslo 1 smlouvy mezi ČR a SR o společných státních hranicích tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu vyznačení státních hranic v terénu. Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic. Na základě smlouvy o společných státních hranicích dochází k pravidelnému přezkušování státních hranic. Tyto hraniční dokumenty jsou následně na obou stranách vnitrostátně schváleny. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla, a tedy mění přílohu číslo 1 smlouvy o společných státních hranicích na základě zvláštní mezinárodní smlouvy, kterou je právě předkládaná smlouva.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
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Paní ministryně?